KSČM, pokud moje dlouhá paměť sahá, nesáhla ke svolání mimořádné schůze ani v době, kdy na to sama měla dostatečný počet poslanců a poslankyň.
Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů dne 16. července. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Hnykovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Zeptám se, zda je zde jiný návrh na ověřovatele schůze. Chtěl bych vám sdělit, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci a členové vlády: To tedy byly omluvy. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž tak nelze schválený pořad rozšiřovat. Mám zde přihlášku s přednostním právem pana místopředsedy Filipa, kterému udělím slovo.
Děkuji, pane předsedo. Proč je velmi důležitá? Protože v tuto chvíli se vede spor o tom, jestli existuje, nebo neexistuje jednotný metodický pokyn, jakým způsobem u tohoto zákona postupovat. Mluvčí Státního pozemkového úřadu řekla, že metodický pokyn existuje. Ten metodický pokyn ovšem nezahrnuje všechny věci, které v tomto případě k zákonu je potřeba realizovat. Ten příděl získaly konkrétní fyzické osoby. Tyto fyzické osoby ho vyplatily, tedy zaplatily řádně za tento majetek a splnily podmínky tohoto zákona o první pozemkové reformě. Ten majetek poté vložily do družstva, pak o něj požádaly zpátky v roce 1991, a přesto na něj byl uplatněn restituční nárok řádu premonstrátů. Ten řešil postupně krajský soud, Nejvyšší soud a Ústavní soud České republiky, když celá soudní soustava včetně Ústavního soudu rozhodla, že takový nárok tady není, protože ten majetek nebyl řádu od roku 1919, protože jak mnozí z vás víte, zákon o první pozemkové reformě převáděl majetek okamžitě a zůstával tomu původnímu vlastníkovi pouze ve správě až do doby vyplacení té náhrady, která samozřejmě tam byla povinná. Pokud to chcete, samozřejmě potom musíme nést za to politickou odpovědnost.
Nicméně tehdejší vládní koalice si ten návrh zákona prosadila proti vůli opozice, ten zákon prošel i testem ústavnosti z hlediska stížnosti k Ústavnímu soudu, která byla podána, a v tuto chvíli vláda České republiky odpovídá za dodržování zákonů v souvislosti s realizací zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Do té doby, než zákon bude změněn, je potřeba, abychom tento zákon respektovali, tak jako i jiné zákony České republiky. Chci připomenout, že na půdě Poslanecké sněmovny je projednávána jedna novela, která se tohoto zákona týká. Navrhuje prodloužení některých lhůt pro vydávání církevního majetku, nicméně tato novela doposud nebyla projednána Poslaneckou sněmovnou, nebyla schválena, a pokud vím, nejsou v legislativním procesu žádné jiné návrhy zákonů, které by měnily zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Já jsem poslouchal alespoň tu část vystoupení pana místopředsedy Poslanecké sněmovny Filipa, u které jsem mohl být přítomen, a musím říci, že přesně tento okruh problémů spadá do kompetence vládního výboru, který vláda zřídila 17. března letošního roku. Tento vládní výbor je poradním orgánem vlády a jeho hlavní činností je vyhodnocovat průběžně dopady zákona o majetkovém vyrovnání. Vláda 17. března letošního roku schválila zřízení tohoto vládního výboru. Vládní výbor kromě předsedy vlády tvoří ministr financí, ministr zemědělství, ministr kultury, ministr vnitra a ministryně spravedlnosti. Předkládá zprávy vládě, vláda zprávu výboru naposledy projednávala na svém zasedání 21. května letošního roku. My bychom všechny tyto připomínky, které se objeví na dnešním jednání Poslanecké sněmovny během dnešního jednacího dne, shromáždili. Současně bychom poskytli jednotlivým předsedům poslaneckých klubů možnost, aby dodatečně ještě tyto podněty doplnili k určitému datu. Já bych se jako předseda vlády na všechny předsedy poslaneckých klubů obrátil a tuto agendu bychom jako celek postoupili na mimořádné jednání vládního monitorovacího výboru, kde bychom se všemi těmito jednotlivými problémy, tak jak je shromáždíme z Poslanecké sněmovny na základě ať už dnešní rozpravy, nebo na základě podnětů jednotlivých předsedů poslaneckých klubů, zabývali, protože vládní monitorovací výbor je přesně ta struktura, která má kompetence k tomu, aby tyto věci řešila. Chci jednoznačně konstatovat, že vláda má jednoznačný zájem na tom, aby nedocházelo k jakýmkoliv pochybnostem, pokud jde o vydávání státního majetku v průběhu církevních restitucí. Jednoznačně máme zájem dbát na to, aby byly doloženy všechny potřebné doklady pro rozhodování, které v tomto procesu činí jednotlivé státní instituce. Jsem ale připraven poskytnout Poslanecké sněmovně následně písemnou informaci vládního monitorovacího výboru, ve které se vládní monitorovací výbor vyjádří ke všem podnětům, které budou ze strany Poslanecké sněmovny předneseny. Čili shromáždíme podklady dnes a v horizontu několika málo dní svolejme mimořádné zasedání vládního monitorovacího výboru a připravme jasnou odpověď pro Poslaneckou sněmovnu. A já jsem připraven vystoupit na následující schůzi Poslanecké sněmovny. Už tam mám jeden bod připravený, a to je reakce na interpelace, které se týkaly dětí v Norsku, čili měl bych ještě jeden bod na příští schůzi Poslanecké sněmovny, kde bych informoval o stanovisku vládního monitorovacího výboru. To je tedy postup, který bych si dovolil navrhnout v této věci.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, hnutí ANO ctí zásadu, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Nesouhlasíme ale se způsobem, jakým byly církevní restituce Nečasovou a Kalouskovou vládou dojednány. Bývalá koalice nedokázala občanům vysvětlit, jak se dospělo k částkám 75 miliard korun, tedy hodnotě majetku, který má být církvím vrácen, a ani k částce 59 miliard korun, kterou má stát církvím postupně po 30 let vyplácet. I to je důkazem toho, že ekonomická krize nebyla tak hluboká, jak se nám to údajně pravicová vláda snažila namluvit. Kromě výše zmíněných částek budou navíc občané ještě několik let ročně přispívat na chod církví, a to částkou přes 1 miliardu korun ročně. Bývalá koalice nikdy neusilovala o to, aby zákon o církevních restitucích byl transparentní a ve prospěch občanů České republiky. Církve se o náhrady připravit nenechají. Chtěl bych věřit, že alespoň ony budou plnit svou funkci ve společnosti, tedy především nabízet duchovní oporu a péči starým, nemocným a chudým lidem, výchovu dětí a jejich vzdělávání. Zákon je přijatý a jeho platnost potvrzena Ústavním soudem.
Uvedu to na klasickém příkladu, který mě přivedl k tomu, abychom se tím vůbec zabývali.
První vystoupí pan předseda vlády, potom pan vicepremiér Babiš, potom pan předseda Okamura a potom pan předseda Mihola. Takže v tomto pořadí prosím. Pane premiére máte slovo.
Takže v tomto konkrétním případě jej vlastně dostanou dvakrát. A že jde jen u této obce o skutečně významnou část majetku a o její reálnou likvidaci, svědčí přehled vydávaného majetku: Obecní úřad se přestěhoval do objektu Svazu chovatelů a pronajal si objekt u hřiště, kam byla přestěhována knihovna a následně i správce mateřské školy. Obec byla ale postižena i jinak. Ta však musela být pro tento účel dva roky blokována, protože se čekalo na rozhodnutí Ústavního soudu a na cizích pozemcích investovat prostě nemohla. Jakékoli pokusy o uzavření dohody mezi účastníky vždy skončily nezdarem, neboť zástupci kanonie přicházeli pokaždé s jinými námitkami a nabídkami, které popíraly ty předchozí. Přitom Mgr. Petros Alexandridis je ředitelem ústřední kanceláře kanonie, měl by tedy říkat jen pravdu. Ale ještě se obecně vrátím k finančním náhradám. Tím, že není vůbec zřejmé, za jaký majetek se finanční náhrada vydává, je nutno předpokládat, že bude tímto způsobem nahrazen i majetek, který bude i fyzicky předán, tedy bude ve skutečnosti restituován dvakrát, případně že bude nahrazován majetek, na jehož vydání vůbec nárok nevznikl. Nebo dokonce mohou být vyplaceny značné finanční částky zcela bez jakéhokoli původního hmotného nároku. Nesmíme zapomenout ani na to, že církev byla dosud plně financována státem, tedy jí nic podle tohoto neušlo. Zákon navíc zakotvuje nerovnoprávné postavení mezi církvemi a náboženskými společnostmi na straně jedné a oprávněnými osobami podle ostatních restitučních zákonů na straně druhé. Ve srovnání s ostatními oprávněnými osobami dle restitučních zákonů jsou církve a náboženské společnosti preferovány způsobem, který se poměrně velmi hodně vymyká pojetí rovnosti subjektů práva v demokratické společnosti. Lze konstatovat, že stát opět jasně pochybil a opět na jeho chyby jasně doplácejí občané, kteří nejen nic nezavinili, ale ze svých daní tento stát živí.
My jsme konali, vážení. Ovšem, jak tato novela dopadla? My máme důvody ty, které jsem řekl v úvodním projevu. Žádné jiné důvody nemáme.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Miholu a prosím, aby se připravil pan poslanec Kováčik.
Každopádně si myslím, že všichni dobře víme, že velmi záleží u průzkumu veřejného mínění na tom, jak je položena otázka. Podle toho také může být výsledek.
Pane kolego, já se omlouvám, ale poprosím ostatní kolegy, aby se ztišili.
A já jsem doufal, že dneska i Komunistická strana Čech a Moravy je trošku dál a že se distancuje od toho, co se stalo, a i ona má názor, že je potřeba křivdy minulosti napravit. Tak zřejmě tomu tak úplně není.
A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika. Prosím, aby se připravil pan ministr Jurečka a pan poslanec Schwarzenberg.
Fakt je, že lidovci a komunisti dlouhodobě spolupracovali na mnoha věcech. Fakt také je, a teď ten bonmot, že kdysi dávno v Národní frontě se nám to spolu řešilo líp, ale i teď jsou věci, na kterých jsme schopni se shodnout. Pokud se dobře posloucháme, tak není potom možné, abychom se dezinterpretovali vzájemně. Já si tedy dovolím ještě jednou říci tu větu, ve které podle názoru pana kolegy mluvím za ostatní. To je jedna věc. Druhá věc. Pan kolega Jurečka, ministr zemědělství - zase vaším prostřednictvím, paní předsedající.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika a prosím, aby se připravil pan ministr Herman.
Přechovávač je horší než zloděj. Co bylo ukradeno, musí být vráceno. Kterého přechovávače, pane kolego prostřednictvím paní předsedající, máte na mysli? Kterého zloděje máte na mysli?
Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, zaznělo tady mnoho věcí, které nebudu opakovat. Ale přesto, chtěl bych se pokusit vrátit k meritu této schůze, kterou svolali zástupci dvou poslaneckých klubů bok po boku, KSČM a Úsvitu. Myslím, že je to téma opravdu důležité a je třeba, abychom dokázali rozptýlit jakékoli obavy, protože faktické problémy v této věci prostě nejsou. Dovolte mi, abych k tomu pár informací podal. Podle údajů o vydaném majetku, které podle prováděcí vyhlášky k zákonu o majetkovém vyrovnání zasílají jednou ročně povinné osoby Ministerstvu kultury - tento seznam tedy existuje - bylo oprávněným osobám v roce 2013 celkem vydáno 121 nemovitých věcí a nebyla vydána žádná movitá věc. Pro zájemce jsou tyto a podrobnější údaje k vydaným věcem zveřejněny na webu Ministerstva kultury. V resortu kultury bylo podáno celkem 300 výzev k vydání majetku. Konkrétně se jedná o vydání čtyř nezemědělských pozemků. Zde je nutno si uvědomit specifika resortu kultury, protože na rozdíl od jiných státních organizací většina výzev směřovala k vydání movitých věcí, a to především zařízení kostelů a klášterů. Vzhledem k tomu, jakým způsobem se v minulosti nakládalo s majetkem církví a náboženských společností, se většinou musí jednotlivé položky dost komplikovaně dohledávat. Dovolte mi pár základních čísel. Samozřejmě tak jako řekl můj kolega, pan ministr Jurečka, jsem připravený i já odpovědět na jakékoliv otázky na standardní půdě. Zatím se na mě také nikdo neobrátil. To znamená, využívám této příležitosti, abych i vlastně vaším prostřednictvím informoval veřejnost o tom, jak v resortu kultury probíhá naplňování zákona 428, a znovu mohu garantovat, že probíhá v naprostém pořádku a nejsou žádné problémy, které by nějakým způsobem naplňování tohoto zákona bránily.
Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, tak já už jsem vystupovat nechtěl vůbec. Ale jsem skutečně zklamaný jak z věcné debaty, a my hnutí Úsvit jsme chtěli věcný, konkrétní výsledek této debaty, už bych to tady opakoval potřetí. Takže odpovědi se nedočkám, zřejmě není cílem dát informaci, aby 24 hodin denně se kdokoliv mohl kompletně informovat. Takže to je jedna věc. Ale hlavně jsem zklamaný z těch nevěcných argumentů. My jsme nikdy neřekli, aby se nevrátilo to, co bylo ukradené. My trváme na to, aby se vrátilo to, co bylo prokazatelně ukradené. Takže doufám, že tento argument na naši adresu už tady nezazní. Protože to je populismus. Hnutí Úsvit nikdy neřeklo, že jsme proti cizincům jako takovým. Nebo jsme proti tomu, aby tady byl příliv cizinců, kteří berou práci českým občanům na místech, o která mají čeští občané zájem. Je to současný problém České republiky. Takže my to říkáme selektivně, přičemž na prvním místě je bezpečnost a pracovní místa českých občanů. Na závěr bych chtěl říci, že Tomio Okamura nikdy neřekl nic rasistického. Takže prosím, nepodsouvejte nám tady smyšlené, populistické, nevěcné argumenty s cílem odvrátit pozornost od projednávaného tématu této schůze. Prosím, vraťme se k tématu a toto je, proč jsme tady vlastně všichni a proč hnutí Úsvit toto podepsalo. My jiné důvody nemáme než ty, které jsem řekl. Takže nepodsouvejte nám jiné důvody. Možná komunisté mají jiné důvody, my máme ale tyto důvody.
Prosím, máte slovo.
Jediné, co tedy musím říct, že chci, aby zazněla fakta. My chceme znát fakta, chtějí je znát také naši voliči. Pokud jde o některé námitky, které tady padly, a odpusťte mi, já to tedy znovu zopakuji: Byla interpelace paní poslankyně Nohavové, odpověď je písemně, protože ta interpelace byla ústní, s odpovědí nesouhlasíme, protože ta odpověď nedávala záruku, že se dozvíme ta fakta. Proto jsme sáhli k tomu, že dalším krokem je schůze Poslanecké sněmovny. Dalším krokem není trestní oznámení. Co to po nás chcete? To je přece absurdní! Já přece nechci nikoho zavřít. Já chci, abych měl stejné právo na informace, které náleží občanům České republiky, a kdyby nenáleželo nám - protože ti lidé nebudou chodit a psát. Oni šli k volbám, zvolili si své poslance a normálně v pondělí přijdou za mnou do kanceláře a ptají se mě na věci, na které já neumím odpovědět. A vy mi chcete říct, že na základě určité informace mám jít hned za policií a dělat z toho trestný čin? To nemůžete myslet vážně, vy, kteří jste to říkali, včetně pana ministra zemědělství. Co je na tom divného? A v tomto ohledu je jasné, že doklady o tom majetku - měli bychom aspoň tu historickou paměť tady udělat. Jestliže argumentujeme rozhodnutím Ústavního soudu, že to bylo ústavní, nezapomeňte, že Ústavní soud, přestože neprohlásil neústavnost toho zákona, škrtl slovo "spravedlivý". Čili nejde o spravedlivé vyrovnání ani podle Ústavního soudu České republiky. Přesto, kdybyste náhodou schválili program schůze, tak samozřejmě budu mít konkrétní dotazy, které jsem tady chtěl mít. To tady ještě není. Žádný takový ústavní zákon jsem nečetl a budu trvat na tom, abychom parlamentní republikou zůstali.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Tady nezaznělo nic konkrétního, na co bychom byli schopni s panem kolegou odpovědět. Jistě je třeba se těmi věcmi zabývat, ale myslím si, že opravdu pouhé domněnky nejsou silné argumenty.
Promptně se schůze svolala a všimli jste si určitě, že jsme ani nepípli, přišli na tu schůzi, hlasovali a neříkali jsme, že se to zneužívá, když se někdo špatně vyspí nebo přijde pozdě a zapomene něco načíst, že se hned musí svolávat mimořádná schůze. Za druhé zajistilo na webu přehlednou vizualizaci nemovitého majetku požadovaného církvemi. Za třetí zajistilo vyhodnocení rizik z vydávání požadovaného majetku. Za čtvrté zřídilo odbornou pracovní skupinu, která bude vyhodnocovat požadavky církví a řádů, a to i z hlediska názoru pléna Ústavního soudu, které zrušilo slovo "spravedlivé" u označení náhrad. Tedy připravovaný návrh usnesení, který je velmi jednoduchý. Za druhé, Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby Tady nejde o žádný populismus. A nyní k tomu konkrétnímu příkladu. Tady jsme slyšeli mnoho obecných připomínek, ať už právnických, ať už filozofických, ať už politických. Teď dopad na konkrétní obec a její občany. Možná spíše byla, protože je teď docela přidušená. Není prostě možné nechat tu věc jen tak být. A teď dovolte citovat. "Hradišťko zažilo v celé své historii dvě období, kdy byla ohrožena jeho existence. Druhé těžké období prožíváme nyní. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky byla obec nucena předat významnou část svého majetku Královské kanonii premonstrátů na Strahově, což zásadně ohrožuje její další fungování a rozvoj. Za nacistické okupace kromě vystěhování obyvatelstva bylo na Hradišťku v rámci germanizace českého národa vytvořeno vojenské cvičiště zbraní SS a v roce 1943 zde byl dokonce vybudován koncentrační tábor. Bylo to velmi těžké a smutné období, ale obec přežila a po skončení druhé světové války se začala nejdříve pomalu a později rychle rozvíjet. Církevní řád Královské kanonie premonstrátů na Strahově již téměř 20 let vede s obcí soudní spory o určení vlastnictví k nemovitostem. Soudní spory byly celkem tři. Pro obec to byl šok a další šok přišel, když obec zjistila, že vydání onoho zákona o církevních restitucích soudní spory o vydání majetku nijak neřeší ani nezohledňuje. Prostě se v zákoně na ně zapomnělo. Také jsem tady na začátku řekl, že jsou zákony, které plynou, aniž by si toho kdokoli všiml, že zdaleka ne všechny zákony vyžadují tuto pozornost. Ale to je poměrně široká komunita. Je snad co skrývat? Že to nechceme občanům dát. Ostatně kvůli tomu jsme tady a nemusíme být hned osočováni, že jdeme populisticky, jak ulice píská. Politik je politik. Může jím být každý, nebo skoro každý. Státníků je málo.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana ministra Jurečku.
Aby bylo zcela jednoznačně pochopeno a aby pan předseda poslaneckého klubu Úsvit, vaším prostřednictvím, paní předsedající, přesně rozuměl tomu, co jsem říkal, protože to zjevně nepochopil, nedával pozor - a teď také nedává pozor. Takový je nastaven postup.
Proto trváme na tom, aby tento bod byl projednán už teď, a nikoliv až v září, protože výbory běží i teď. Včera byl výbor, předevčírem. Děkuji vám za trpělivost a za pozornost, se kterou jste mě vyslechli.
Ale dovolte mi jednu technickou poznámku na závěr. Hovoříme tady o populistických vystoupeních některých kolegů.
- asi nějakých pět šest měsíců tam měl zločince, protože to, co říká pan předseda Faltýnek je naprostá pravda.
Neeviduji žádné přednostní právo, tudíž nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 13. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce, kterou jste všichni obdrželi. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro schválení předloženého programu, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti? Hlasování končím.
Ze sociální demokracie zase v těch dvou klíčových hlasováních kromě omluvených absencí všichni hlasovali proti restitučnímu zákonu.
Jediné, co jsem říkal, je, že většina občanů nemá jistotu ohledně problematiky církevních restitucí a chce, aby byla informace, aby se vyvrátily pochybnosti. Tak to je tedy velice pozoruhodná věta, která by neměla zapadnout. To jsem tedy úplně v šoku. Tak já vám můžu dát příklad, kde se většinově rozhoduje o zvyšování daní a musí to projít referendem. Tady neodpovědně vlády zvýší daně, nikoho se neptají, po 20 letech rozkradená země - a je to vyřízeno! Další. Vy jste tady říkal, že by mohli hlasovat o několika týdnech dovolené.